Nyní vystoupí paní poslankyně Lucie Šafránková. A připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová.
Vláda jim na jedné straně dává tuto možnost odkladu a současně jim za to chce hned účtovat penále, byť částečně snížené, což může mnohým z nich způsobit značné problémy. V jednom našem návrhu tedy požadujeme toto penále zaměstnavatelům zcela odpustit. Dejme našim zaměstnavatelům v dnešní těžké a krizové době delší čas na to se nadechnout a trochu vzpamatovat, zvlášť pokud se nejedná ze strany státy o žádné snížení či odpuštění plateb, ale jen o jejich odklad. Ve třetím našem návrhu požadujeme zachování možnosti platit dluhy ze sociálního pojištění na pobočkách České správy sociálního zabezpečení i nadále v hotovosti. Vláda jim chce tuto možnost sebrat, což je další ztížení podmínek pro nejmenší podnikatele. Navíc nerozumíme tomu, proč by neměli mít lidé právo platit hotově, a hlavně právo platit v hotovosti musí zůstat zachováno, nesmí být státem omezováno nikde. V posledním, čtvrtém návrhu variantně pak navrhujeme alespoň možnost platit sociální pojištění v hotovosti na poštách, pomocí tzv. bezplatných složenek, jako to občanům umožňuje Finanční správa u platby některých daní. Chceme tím občanům zachovat komfort výběru mezi hotovostní a bezhotovostní platbou a považujeme to za součást lidské svobody a svobodné volby.
Každopádně si ještě dovolím předložit, nebo vás informovat a představit dva mé pozměňující návrhy.

Návrh byl přijat. Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Ptám se, jestli je třeba číst znovu návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A budeme nyní hlasovat o doprovodných usneseních.
Milé dámy a pánové, máme tady načtená dvě doprovodná usnesení. Jedno přednesl pan poslanec Jurečka, přihlásila se k němu paní poslankyně Pavla Golasowská.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Nikoho nevidím a rozpravu... Pane předsedo, než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid. Máte slovo.
Ale s čím se nemohu smířit, je jeho projednávání ve stavu legislativní nouze. Ani jeden z těchhle důvodů nenaplňuje nutnost projednat tenhle návrh zákona v legislativní nouzi. Pravidla pro stav legislativní nouze jsou příliš vážná věc, než abychom je ohýbali, kdykoli to vláda uzná za vhodné a kdykoli se jí to hodí. Prosím, nepodpořme stav legislativní nouze pro tento zákon, který jinak podporuji.
Děkuji vám. Budeme tedy pokračovat, usnesení bylo schváleno, a můžeme tedy zahájit zkrácené projednávání vládního návrhu zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, sněmovní tisk 861, ve zkráceném jednání.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Ptám se, kdo je pro. Návrh přijat nebyl. Návrh byl přijat. Otevírám bod číslo Nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Jenom poznámka. Mám za to, že stále platí gentlemanská dohoda o tom, že nebudou uplatňovány faktické poznámky. Já jsem ještě s dotazem obeslal předsedy jednotlivých poslaneckých klubů. Ne všichni mi odpověděli, nicméně neobdržel jsem také žádné veto nebo námitku vůči tomuto postupu. Předložený návrh nám uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona byl vypracován s cílem řešit situaci zaměstnavatelů, u kterých v této souvislosti došlo ke značnému propadu obchodní činnosti a kteří jsou vystaveni riziku vysokých ekonomických ztrát. Vláda již přijala řadu opatření s cílem likviditu postižených subjektů podpořit, zejména formou poskytnutí úvěrů s garancí státu, nebo také zejména program Antivirus, který kompenzuje část vyplacených náhrad mezd. Proto ale navrhujeme jako další opatření, aby se jako podpora zaměstnavatelů umožnilo zaměstnavatelům odložit platby pojistného na sociální zabezpečení, které zaměstnavatel odvádí ze svého vyměřovacího základu do 20. dne následujícího kalendářního měsíce na příslušný účet okresní správy sociálního zabezpečení. Pokud bych to měla shrnout jednou větou, jedná se za účelem posílení likvidity firem o rychlou výhodnou půjčku ze strany státu bez jakékoliv administrativní zátěže.
Vážené dámy a pánové, hned první návrh zákona na dnešní schůzi Sněmovny mi přichystal velmi nemilé překvapení. Vláda nazývá v uvozovkách pomocí firmám a zaměstnancům postiženým nouzovým stavem to, že zaměstnavatelům sníží penále na 20 % při pozdním zaplacení odvodů zaměstnavatele za zaměstnance na sociální pojištění. A mluvím o tom, že to má být pomoc pro firmy postižené propadem příjmů v rámci nouzového stavu. Je to skutečně vládní návrh zákona, který tady máme před sebou. Čili vláda přijme v rámci boje s koronavirem opatření, následně mají firmy logicky propady tržeb, a místo aby jim vláda pomohla udržet pracovní místa, tak je za to ještě potrestá penále. Správné by přece bylo penále odpustit úplně, nebo odpustit platbu pojistného během nouzového stavu. To by byla skutečná pomoc. Tento vládní návrh je bohužel další typickou ukázkou odtrženosti vládních elit od praktických problémů lidí, v tomto případě firem a zaměstnanců. A je to také ukázka neschopnosti a neochoty firmám a lidem v krizi skutečně pomáhat. Když jsem o tomto návrhu vlády slyšel nejprve z médií, kde to s velkou pompou prezentovala, tak jsem si původně myslel, že vláda sníží či odpustí penále všem dlužníkům, protože pokuty od státu za sociální a zdravotní pojištění srážejí už dlouhá léta živnostníky, malé firmy do dluhových pastí, protože firma, která má potíže a nemůže třeba kvůli druhotné platební neschopnosti zaplatit pojistné, dostane ještě penále, které po nějakém čase často překračuje samotnou dlužnou částku. Samozřejmě problémem je, že stát vybírá a vymáhá DPH od těch živnostníků a podnikatelů, kteří nedostali za fakturu zaplaceno, takže se i stát, tedy vláda, podílí na tom, že uvrhuje poctivé podnikatele do druhotné platební neschopnosti. Zde připomenu, že naše hnutí SPD již několik let prosazuje, aby se DPH platilo pouze ze skutečně zaplacených faktur. Znovu říkám, že dluhy se platit mají. Ale to, o čem já tady v nouzovém stavu hovořím, je to penále. Pořád si říkám, kdy konečně vládě svitne a uvědomí si, že živnostníci, malé a střední firmy jsou páteří ekonomiky, která při pádu velkých firem podrží ekonomiku a zaměstnanost. A ještě jednou, opravdu nerozumím tomu, proč tady dnes vláda předkládá takový polovičatý zákon, když to ve skutečnosti v podstatě pomoc firmám a zaměstnancům v udržení zaměstnanosti není. Znovu opakuji, že by tady mělo být přece automatické, že stát by v těchto momentech neměl vybírat vůbec žádné penále. Druhá věc je, že v rámci pomoci nastartovat ekonomiku by naopak měl udělat amnestii pro živnostníky, malé a střední firmy plošněji za minulé roky, třeba jen pro ty, kdo do daného termínu svůj dluh vůči státu zaplatí. Dluhy se platit musí, o tom žádná, to tady říkám od začátku. Ale penále by šlo v krizi odpustit. Rád bych při této příležitosti vyzval vládu, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, zaměstnancům, podnikatelům a drobným živnostníkům, kteří byli opatřeními ze strany vlády nejvíce dotčeni. Ale zpátky k těm opatřením. Firmám hrozí krachy a insolvence jen za to, že naletěly na sliby premiére Babiše a neposlaly zaměstnance na pracák. Přitom peníze v rozpočtu jsou. Nezlobte se na mě, ale považuji to za velký podraz ze strany vlády na zaměstnavatele a zaměstnance. Pro dobrotu na žebrotu. To je pro SPD zcela nepřijatelné jednání. Ale pojďme zpátky k dnešnímu návrhu. Vláda navrhuje, aby se přehledy na Českou správu sociálního zabezpečení dávaly pouze elektronicky. Normální člověk by řekl, že elektronická komunikace je v 21. století automatická a měli bychom být pro, protože jde o něco, co mělo být už dávno. Jenže opět tu máme, bohužel, ukázku naprosté neschopnosti a neznalosti praxe. Okresní správy sociálního zabezpečení přehledy o příjmech a výdajích mají. Kdykoliv si na ně mohou sáhnout v databázi finančních úřadů a také to dělají. Přehledy se podávají papírově vlastně jen proto, že podle zákona je musíte osobně podepsat. Vážená vládo, co takhle využít krize a naučit vaše úřady spolu komunikovat, sdílet data a přestat obtěžovat poplatníky, kteří stát živí? Když necháte občany místo papírování pracovat, bude víc peněz i pro stát. To zbytečné papírování je všude. Denně tisíce lidí přepisují auta a na úřadě jsou hodinové fronty. V čase elektronického registru stále musí jak občan, tak úředník naprosto zbytečně vypisovat čtyřstranné archy a ty potom ještě přepsat do elektronického systému a papíry se založí.
Aha, tak dobře.

Tato povinnost už dnes běží pro zaměstnavatele u jiných formulářů.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych se vyjádřila k tomu, co už tady bylo avizováno, to znamená, jak by mělo vypadat ošetřovné rodičů v případě, kdy nepošlou své dítě do mateřské nebo základní školy. Jedná se o naši společnou koaliční dohodu. Co je naším cílem. Protože je to věc, která zajímá nejenom všechny poslance a poslankyně, ale také širokou veřejnost a především rodiče, tak si dovolím ten pozměňovací návrh v této části přečíst. A nyní jsme tyto jiné vážné důvody rozepsali. Dalších změn není třeba. To znamená, i nadále rodiče budou pobírat v takovém případě 80 % vyměřovacího základu a ta nejzazší hranice je tedy 30. červen. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě i za podporu tohoto společného pozměňovacího návrhu za klub sociální demokracie a klub hnutí ANO, tedy za mne a za Aleše Juchelku.
Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych za klub Pirátů jenom chtěla stručně uvést, že jsme rádi, že konečně bude řešení ošetřovného. Takže já to nechci prodlužovat, chci, abychom to co nejdříve odhlasovali. Podpoříme některé z nahraných pozměňovacích návrhů. To by nám nepřišlo úplně zodpovědné. Takže proto nějaké to drobné penále za rozumný kompromis považujeme.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já řekla pár slov jako stanovisko klubu STAN k tomuto návrhu. Musím říci, že na první pohled se zdá být rozumné, že se odloží platby na sociální pojištění. Ovšem na pohled druhý už to tak výhodné není. A tam bych se chtěla zeptat paní ministryně, co tedy bude dál. Také ta lhůta je velmi krátká. Pokud víme, tak snížení odvodů na sociální zabezpečení v tom původním vládním návrhu bylo a na vládě to vypadlo. Tak to je opravdu velká škoda, pokud se tak nestalo.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 26, přítomných 108, 46 pro, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 27, 108 přítomných, 46 pro, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 28, 107 přítomných, 98 pro, proti nikdo. Děkuji vám.
Děkuji. Zde se jedná o zachování písemného předkládání dokladů, jestli to říkám zkráceně správně.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 31, 107 přítomných, 50 pro, 2 proti. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Máte slovo. Je tomu tak. Budeme hlasovat o návrhu jako celku. Hlásí se předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Dobře, děkuji.
Pan Stanjura se omlouval, takže jsem tady s přednostním právem a navrhuji jinou proceduru.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ještě jednou jsem se rozhodl, že k tomuto bodu vystoupím. Všechny zákony jsou důležité k tomu, aby tato republika fungovala a pokud možno usnadňovala lidem život. Já jsem přesvědčen, že tento zákon o zadávání veřejných zakázek mezi ně patří. A já vás žádám, abyste tento návrh zákona stáhli z jednání Poslanecké sněmovny, abyste ho stáhli jako předkladatelé a nechali projít tento návrh zákona standardním legislativním procesem. Potom vzniká platforma, jak se bavit a jak hledat řešení. Ale v tento moment to vnímám jako zneužití krizového stavu.
Děkuji.
Proč se na to ptám? Protože když si připomeneme rok 2018, konec roku 2018, tak pan ministr Vojtěch odvolával ředitelku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze paní Juráskovou kvůli pochybením s veřejnými zakázkami. Už dříve odvolal také ředitele Bulovky, ředitele dalších fakultních nemocnic. Pan ministr tedy na své podřízené organizace má úplně jiný metr než sám na sebe a na své ministerstvo.
Pane předsedo, paní a pánové, vážená vládo, přeji hezké dobré odpoledne. My jsme byli jedni z těch, kteří požadovali takové nějaké řešení pro výhradně tyto výjimečné stavy, nicméně dopadlo to jako vždycky, předložilo se něco kapánek jiného. My jsme chtěli, aby do toho nějakým způsobem byly zakomponovány například hmotné rezervy, které by měly nakupovat ten materiál pro státní instituce, aby byl k dispozici v okamžiku, kdy třeba přijde druhá vlna. Doufám, že už tomu všichni rozumějí, že tento bod se dnes tady projednávat nebude a že už se pustíme do té normální běžné práce.
Takže já si myslím, že skutečně nepřehánějte to, myslím si, že mluvíte o něčem, o čem vůbec nic nevíte. Tak zkrátka pokud takto k tomu přistupujete, tak si myslím, že už dnes nikdo nebude chtít mít s nákupy těchto ochranných prostředků nic společného, a to bude skutečně jedna z těch věcí, které dosáhnete.
S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Ona se vás velmi slušně zeptala, kdy se chystáte rezignovat, protože čerpala z nějaké historické politické kultury, kdy prostě míra pochybení a míra zlodějen, které proběhly na vašem ministerstvu prostě kdykoli v minulosti, dokud nebylo ve vládě hnutí ANO, logicky vedla k odstoupení příslušného ministra. Vy jste říkal, že jediným cílem těch kroků bylo ochránit občany České republiky. Ta měla cíl se nakapsovat - a také to udělala. I v naprosto výjimečné situaci musíme dbát péče řádného hospodáře. Ona o tom samozřejmě nerozhoduje, ona se vás jenom slušně zeptala.
V tuto chvíli s přednostním právem nikoho nevidím, kdo by se hlásil. K pořadu schůze je písemně přihlášen pan poslanec Kopřiva.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Chci upozornit, že dnes jsem se na výboru pro sociální politiku znovu ptala na dávky mimořádné okamžité pomoci, protože to je to, co zbývá těmto lidem, když jsou už úplně nejvíc na dně.
Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, původně jsem chtěla požádat o zařazení stejného bodu jako minule, který se týkal toho olova, protože nás tady bohužel pan ministr mylně informoval, že se to nebude projednávat. Ono se to projednávalo. Nebudu to zařazovat, jenom apeluji na pana ministra, aby si pohlídal, jak ho informují jeho kolegové v resortu. Část z toho, co jsem chtěla říkat, už tady zmiňoval pan poslanec Klaus. Dostali jsme manuál k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku, ale bohužel jsme na některé své otázky nedostali jasnou odpověď. Rozumím tomu, že i ministři tady dnes nejsou ve stoprocentním počtu, že i oni se po nějaké dohodě střídají. Proto bych alespoň poprosila paní ministryni Maláčovou, jestli by mohla v rámci vlády pohlídat, pokud mi ten bod nezařadíte, jak se budou řešit přípravné třídy. Takže ředitelé nevědí, jestli tedy se budou přípravné třídy otevírat. Když mi ho nezařadíte, prosím tímto paní ministryni Maláčovou, jestli by mohla dohlédnout na to, že se přípravné třídy vyřeší. Já jsem v tomto duchu i pana ministra Plagu informovala, interpelovala, posílala jsem mu to i na mail, ale zatím jsem nedostala od něj informaci. Paní ministryni tu interpelaci přepošlu, aby ji měla.
Před dnešním zasedáním se neuskutečnilo grémium Poslanecké sněmovny. Nemáme zde žádný gremiální návrh, budeme tedy postupovat podle pořadí, jak byly předneseny jednotlivé návrhy. Vyřazení bodu z pořadu schůze týkajícího se změny zákona o zadávání veřejných zakázek. Zahajuji hlasování.